Nečetli jsme, jak vypadá příprava amerického procesu? Neviděli jsme deset případů v České republice, kdy policisté a teď ta státní moc omylem navádí tím, že dá jenom málo fotografií nebo že dá málo pachových vzorků nebo něco podobného? To se přece v trestním procesu děje naprosto běžně. Naprosto běžně zjišťuji, jak bude svědek vypovídat.
Nevidím tam kompatibilitu, nevidím tam žádný problém. A dokonce provedla přepočet na počet obyvatel a srovnala to s okolními zeměmi. Takže nestrašme prosím naše podnikatele. A věřte, že většinově oni podporují narovnání podnikatelského prostředí. A když je to spojeno s ještě větším výběrem daní, tak je to plus pro nás všechny.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nyní mám dvě faktické poznámky a tři přihlášky do rozpravy. První - faktická poznámka pana poslance Karla Schwarzenberga, připraví se pan kolega Ferjenčík. Děkuji za dodržení času a otázku v rámci faktické poznámky. Připraví se pan kolega Farský.
Děkuju za slovo, pane předsedající.
A nyní pan poslanec Farský.
Důvod je jednoduchý. Myslím, že se shodneme na tom, že stát by měl sloužit a ne překážet, že by aktivním lidem měl podávat pomocnou ruku a že by jim měl umožňovat začít podnikání s co nejmenšími překážkami. Tento návrh směřuje přesně tímto směrem. A pokud se na lidi díváte tímto způsobem a optikou tohoto zákona a elementární nedůvěry, tak je to přesně to, že to nevede k lepšímu výběru daní. A krátkodobě, a to se omlouvám, když mluvím o lepším výběru daní, tak já neuvažuji v řádu měsíců a let, já uvažuji o tom, jak tato Česká republika bude vypadat za pět, za deset, za patnáct let. Dejme lidem šanci uspět, ať můžou vstoupit do podnikání, ať těch překážek, které v tu chvíli dostanou, je co nejmíň. Jsou to stovky nových pracovníků, kteří byli přijati na kontrolu EET. Vždyť je to... A vláda z mého pohledu tady začala úplně ze špatného konce. Skutečně v těch korunových položkách, na které se vztahuje v těchto částkách a v těchto malých částkách EET, z těch se státní rozpočet neplní. Ty úniky jsou úplně někde jinde a jsou v miliardách. To jsou dotace, které čerpají ti, kteří je nemají. A když pak je snaha naplnit rozpočet skrz to, že se bude zaklekávat na ty nejmenší, na ty první aktivní, kteří chtějí vstupovat, tak to skutečně cesta k prosperitě není. Protože jestli chceme úspěšný stát, tak musí stát na úspěšných lidech. Jestli chceme prosperitu, tak musí být stát postaven na důvěře, jinak je to jenom podlamování budoucnosti tohohle státu.
To byla poslední faktická poznámka. Teď s přednostním právem pan předseda Chvojka.
To platí tím více o navrženém ustanovení odstavce 2, tedy právě o tom již zmíněném svádění, přičemž takováto úprava není zavedena v žádném z tradičních systémů, ani na Slovensku. Preventivní funkce trestnosti takového jednání povede tedy spíše bohužel k zastrašení osob na řízení zúčastněných, aby nebyly v řízení moc aktivní, než k odrazení samotného jednání. Komunikace s advokátem je zásahem do takového práva, přičemž soud ve své judikatuře opakovaně odmítá argument, že zákonnost a soulad příkazu k odposlechům s článkem 8 úmluvy vyplývá ze samotné skutečnosti, že byly vydány soudem. Takže dámy a pánové, prosím ještě jednou o podporu mého pozměňovacího návrhu.
Teď ještě pár omluv.
Tohle by mi docela pomohlo k tomu, abych porozuměl tomu vašemu úhlu pohledu.
Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík.
Já jsem pro, ať se vyškrtnou ty odposlechy. Takže nebude žádná reálná možnost to stíhat.
Pokud se nedomluví, tak samozřejmě ten znalec může k dané věci vystoupit před soudem a říct "pokoušel se mě advokát nebo státní zástupce nebo jiná strana sporu ovlivnit tímto způsobem" a nepochybně to na ten soud bude mít nějaký vliv. Bavíme se o tom, jestli má být vedle toho zahájeno nějaké trestní řízení, nějaké trestní stíhání, které s tím původním soudem nemá vůbec nic společného, ten původní soud o tom vůbec nic ani neví.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. A především dámy - já musím začít nejdřív sám sebou a omluvit se za to, že nemám sako. Velice děkuji paní ministryni za to, že nám tady představila novelu zákona, ve kterém se řeší řada problémů, nejenom jeden problém, kterým se dnes zabýváme. Nicméně jako zpravodaj bych to rád ještě ukázal v porovnání, protože jenom jeden z těch parametrů, o kterém mluvila paní ministryně, jenom jeden řešíme v tomto bodě. Ten jeden parametr se týká malých podnikatelů. Tedy chci zdůraznit jednu věc. Bylo to tak dobré řešení, že rozpočtový výbor hlasoval ve věci pozměňovacího návrhu kolegy Ferjenčíka pro. Já jsem nechtěl vystupovat v těch poznámkách, které jsou na dvě minuty, z toho důvodu, že jsme se tady bavili o řadě jiných věcí, než je tento zákon. Jenom zdůrazňuji skutečně jednu věc. Ano, může přijít tento návrh přesně v té podobě, co je, jako pozměňovací návrh do novely, kterou připravuje Ministerstvo financí. Háček je v tom, že pak někteří nemusí souhlasit s dalšími upravenými parametry a že nakonec by ten soulad mohl být mnohem menší. A samozřejmě budu také potom pro tento zákon. Je to také v souladu s tím, jak chceme skutečně malým podnikatelům pomoci. Já bych byl rád, kdybychom se tady oprostili od toho a řekli si, že všichni jim chceme pomoci.
Děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat.
Děkuji za slovo. V zásadě to můžeme shrnout a zjednodušit, první a druhou fázi. To, že nakonec jsme byli válcováni a nakonec jsme dosáhli alespoň toho, aby přes brutální porušení těchto dohod na začátku té koalice, aby byla třetí a čtvrtá fáze odložena, což se povedlo, a ukázalo se, že jsme měli pravdu. A v zásadě i otázka rozhodnutí Ústavního soudu nám částečně dala za pravdu. Takže my jsme navrhovali několik různých variant od toho, aby to bylo pouze na plátce DPH, aby to nebylo na ty, kteří vlastně žádné daně stejně neplatí, aby tam byly různé další parametry, které by měly zabránit tomu, aby u těch, u kterých to skutečně smysl nedává, je to jenom administrativa, aby to tak nebylo. A když ji požadujete, tak se na vás dívají divně. Samozřejmě je to nějaká další administrativa, která má vést k tomu, aby se skutečně poctivě platily daně. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pokud by to dopadlo jenom na ty, kteří skutečně neplatí a obcházejí, a na ty, kteří se jim vyhýbají, tak to samozřejmě nedává žádný smysl. Naopak my jsme chtěli, a tak to bylo i dohodnuto, aby náklady nesl stát. K tomu také nedochází a myslíme si, že v tomhle případě je ještě také velký prostor pro to zmírnit tyto parametry. Když se podíváte na některé obchody třeba s levným zbožím nebo večerky, tak tam někdy dostat účtenku je skutečně rarita.
Tím dalším problémem je byrokratická zátěž. V zemi jsou statisíce občanů, kteří jsou ochotni a schopni se uživit sami jako živnostníci, řemeslníci, samostatně pracující lidé.
Já bych to ještě pochopil v případě, že by vláda zapracovala tento pozměňovací návrh do své komplexní novely. Já jsem celou dobu doufal, že se to stane, byl jsem ochotný i podpořit přerušení na rozpočtovém výboru, pokud by se to stalo. Ale to se reálně nestalo. A není v něm absolutně v rozporu.
S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.
Chci vás ubezpečit, že nic jiného v tom není. Nehledejte v tom nějaké další záludnosti.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně se nejvíce líbí, že o tom, jak zatěžujeme živnostníky, mluví lidi, kteří nikdy pořádně nepodnikali. To všechno tady zavedly tradiční, nebo takzvané tradiční strany, které říkají, že dělají všechno pro živnostníky. Pojďme snížit tu administrativní zátěž. Já jsem na to připraven, mám k tomu připravený program, mám k tomu připravené body a jsem ochoten pro to udělat maximum. Nezatíží nás to vůbec v ničem.
S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan předseda Stanjura.
V tom zákoně musí být nějaký obsah. Ten obsah tady dneska projednáváme na plénu.
Další faktická poznámka pan předseda Stanjura.
K tomu, co říkal pan poslanec Bláha.
Ale jsou tam určitá kritéria, podmínky. Chtěla bych zdůraznit - ještě než řeknu ty podmínky, tak bych chtěla zdůraznit, že to bude na svobodném rozhodnutí těch živnostníků, těch podnikatelů. To znamená, jestliže budou chtít evidovat, dají přednost elektronické evidenci tržeb, tak samozřejmě mohou, ale pokud splní podmínky, mohou si požádat o tento off-line režim. Takže jsme vyšli z této logiky a vycházeli jsme samozřejmě i z určitých počtů, které máme v RIA a v důvodové zprávě. A přebíráme z nařízení vlády, které schválila předcházející vláda, trvale výjimku pro nevidomé občany. Jedná se asi o tisíc až dva tisíce živnostníků, různých ladičů pian, masérů, kteří momentálně nemají dostupné pokladní zařízení, nicméně jsme se rozhodli tuto výjimku nechat v trvalých výjimkách. Samozřejmě že reagujeme i v dalších detailech na rozhodnutí Ústavního soudu, ať už to je daňové identifikační číslo, kde definitivně na účtence nemusí být uvedeno, pokud jeho součástí je rodné číslo. Řešíme nepřímé zastoupení, kde byly určité problémy. Účinnost novely nenastavujeme pevným datem, logicky. Celá řada argumentů tady byla řečena, takže já je opakovat nebudu, ale ten zásadní tady také už zazněl. Já jsem nezkrátila ani o den žádné připomínkové řízení. Prošla vnitřním připomínkovým řízením, vnějším připomínkovým řízením. Kromě toho jsem ještě debatovala se všemi zástupci asociací podnikatelů a komor. Debatovali jsme s nimi o tom, zohlednili jsme maximum připomínek. Nebojme se vládní novely, pusťme ji do legislativního procesu, až sem přijde. Bude tady v červnu. Dejme jí šanci, dejme šanci komplexní novele, dejme šanci debatě na úrovni rozpočtového výboru. Naopak, je to o velké důvěře v podnikatele. Proč ale mají doplácet na tu minoritní skupinu, která existuje?
Já tedy opět zahájím pokračování projednávání programu schůze Poslanecké sněmovny. Přistoupíme k hlasování. Návrh byl přijat. Dále mám návrh na to, aby byl návrh přikázán k projednání rozpočtovému výboru, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Dále máme návrh na přikázání hospodářskému výboru, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Výsledek byl, že je návrh zamítnut. Máme tady ještě dva návrhy. Takže nyní máme návrh na to, aby byl návrh přikázán školskému výboru, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání školskému výboru. Mám tady přihlášku na faktickou poznámku od pana poslance Kalouska, ale to byl omyl, předpokládám?
Od 16.30 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Karla Maříková, Jana Levová a páni poslanci Pavel Jelínek a Zdeněk Podal. Pan poslanec Milan Chovanec se omlouvá z důvodu návštěvy lékaře z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Slovo má pan poslanec Skopeček, který je v tuto chvíli jediným přihlášeným do obecné rozpravy.
Děkujiu pěkně za slovo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Já jsem k tématu vystupoval poměrně podrobně v prvních dnech projednávání, takže vás nechci strašit, ale tentokrát už tak dlouhý nebudu. Tím prvním argumentem, proč bychom fiskální pakt přijímat neměli, je, že fiskální pakt Česká republika nijak nepotřebuje. Druhá otázka je, jestli my tím bráníme, tím, že nejsme připojeni k fiskálnímu paktu, jestli my bráníme nebo komplikujeme život našim partnerům v Evropě, kteří se k fiskálnímu kompaktu připojili. Ani jim nebráníme v ničem, ani jim nekomplikujeme život. Při přijímání takto závažné mezinárodní smlouvy to TOP 09 nevadí. Fiskální kompakt znamená pro ty země, které se k němu připojí a které dodržují všechny ty jeho hlavy, i vzdání se jisté míry suverenity v oblasti hospodářské a zejména rozpočtové politiky. Je tam povinnost koordinovat hospodářské reformy. Dalším argumentem, který tu zazníval ve prospěch přijetí fiskálního paktu, je, že v okamžiku, kdy se k němu nepřipojíme, tak to pro Českou republiku znamená reputační riziko. Je potřeba připomenout, že Česká republika, přestože vláda předkládá deficitní návrhy rozpočtu, tak doposud hospodaří mnohem lépe než signatáři fiskálního paktu. Takže žádné reputační riziko samozřejmě tady nehrozí. Daleko horší reputaci v oblasti veřejných financí mají ty země, které se na rozdíl od nás k fiskálnímu paktu dávno připojily. Fiskální pakt byl přijímán jako mezinárodní smlouva, aby zajistil právě lepší hospodaření v eurozóně po té finanční a ekonomické krizi, která se přeměnila v krizi dluhovou a následně v krizi transferovou, kdy ty odpovědněji hospodařící státy zachraňují ty méně odpovědné. Proč se máme připojovat k něčemu, co zkrátka nefunguje? Jenom, jak nám říkaly maminky: Když skočí tvůj kamarád z okna, tak ho budeš následovat? Země, které se k tomu paktu připojily, nezačaly v průměru hospodařit lépe. Pak je tu takový obecnější argument a to je otázka, jestli rozpočtová politika má být koordinována a má být vynucována Bruselem, nebo je to domácí úkol. TOP 09, a je to legitimní názor, si bude myslet, že je potřeba odevzdávat stále a stále více pravomocí na Brusel a že to hospodaření je lépe dělat z toho Bruselu než z Ministerstva financí tady kousek v Letenské ulici. Já už jsem o tom tady hovořil. Je tam návrh na zřízení nebo přeměnu evropského stabilizačního mechanismu na Evropský měnový fond. A já mám pocit, že v této chvíli, kdy kulminuje, nebo kdy je velmi podrobná debata o tom, jakým způsobem bude v budoucnu eurozóna vypadat, tak není důvod s tímto paktem, který, jak jsem říkal, nijak nepotřebujeme, a nikoho tím nebrzdíme, tak není důvod v tomto spěchat a zdá se mi logičtější počkat na to, jakým způsobem se ta debata vyvine, jakým způsobem se eurozóna promění. Budeme přijímat smlouvu, kterou nijak nepotřebujeme, kterou žádné partnery v Evropské unii nebrzdíme, která je nefunkční a která pravděpodobně zaznamená v budoucích měsících a letech změnu.
Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu 80, sněmovní tisk 54, správní řád, třetí čtení. Dále bychom se věnovali dalším návrhům zákonů z bloku třetích čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty. Dodatečně ještě omluvy. - Dodatečně omluvy. S přednostním právem pan předseda Chvojka.
Děkuji za slovo. Já jsem včera žádal o zařazení bodu správní řád na teď, v podstatě jako první bod těch bloků třetích čtení. Pan ministr dopravy to slyší. Děkuji.
To je zatím vše. Prosím, máte slovo, pane předsedo.
Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.
Ale nikoho nevidím, takže bychom přistoupili k hlasování o návrzích, které zde zazněly. Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Opět předpokládám, všichni víme, o čem hlasujeme. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Pan senátor Michálek právě vstoupil do jednacího sálu. A nyní tedy poprosím pana senátora jako navrhovatele, aby před otevřením rozpravy vystoupil.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych pouze ve stručnosti uvedl tento senátní návrh zákona.
Já mu přeji hodně štěstí v tom, jak bude dávat dohromady veřejné finance Itálie, Řecka, Španělska. Když vidím rozpočtovou politiku hnutí ANO a jeho vlády, která navrhuje v době ekonomického růstu 50miliardový deficit, tak to si myslím, že by asi pro tu Itálii fakt byla definitivní tečka a poslední zmar.
Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Takže ještě jednou. Je zde žádost o odhlášení. Ještě než jsem zahájil hlasování, tak jí vyhovím. Všechny odhlašuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Skopeček se hlásí, pan poslanec Dolejš. Tak se omlouvám, pokud tomu tak je. Pan poslanec Dolejš se hlásil skutečně dřív. Dáme mu přednost. Prosím, pane poslanče. Já se omlouvám, protože jsem i svým vyjádřením mohl zmást Poslaneckou sněmovnu. V tomto případě přidělujeme pouze výborům, žádný není garanční v tomto směru. Tak jenom aby to bylo jasné. Takže zazněl návrh na rozpočtový výbor. Dále byl přihlášen pan poslanec Skopeček. Už není přihlášen, měl stejný návrh.
Já bych si strašně přál, kdyby to skutečně bylo tak, jak říkají pan poslanec Dolejš a pan poslanec Skopeček, že budeme schvalovat nějakou fiskální brzdu, pak by to nepochybně patřilo do rozpočtového výboru. Za druhé.
Pan předseda Kalousek disponuje přednostním právem, proto může hovořit, aniž by navrhl nějaký výbor. Já všechny ostatní upozorňuji, že mohu dát slovo pouze tehdy, pokud budou navrhovat přikázání jinému výboru.
Já jenom v reakci na pana poslance Kalouska - a navrhnu další výbor k projednání, protože vláda potom může jednostranně z té výjimky ustoupit.